Na to je zvláštní usnesení, které říká, že zpochybnění musí být dříve, než je přestávka. Bylo řečeno jasně, že by se mohli opoziční poslanci, až by byl návrh zákona schválen, obrátit na Ústavní soud s tím, že byla porušena jednací pravidla při legislativním procesu. Pokud by Ústavní soud usoudil, že porušení bylo opravdu závažné, tak by mohl zákon prohlásit za neplatný. Není žádná jiná sankce proti špatnému legislativnímu procesu než Ústavní soud. Nemáte jiné možnosti ani nemůžou toho poslance nijak potrestat. Napadnutelné je všechno a myslím si, že Ústavní soud je v tomto směru celkem skromný a nechce moc do procedur zasahovat. Nicméně pro demokratický parlament je důležité, aby se procedury dodržovaly. Pokud se nedodržují, tak pak opozice není chráněna procedurálním právem. Kdo z vás bude vědět, o čem se tam jedná? Když ani není jasné, ke kterému základu byly načítány pozměňovací návrhy. Naprosto neuvěřitelná věc. Tak jenom chci říct, že se mi nechce věřit, že prostě neví - Milan Urban samozřejmě, to je jediný, který na svém návrhu trvá, a my jsme ho podpořili. Je jiná situace, než byla v době ekonomické krize. Vybral jsem si jenom ty, kteří tady jsou. Proto se chci důrazně ohradit. Takže více než ústavní většina odhlasovala zákon jako celek a ten měl odejít do Senátu. Takže já vůbec nechci rozumět tomu, jakým způsobem jsme tady uráženi.
Já se držím usnesení Poslanecké sněmovny.
Diskuse mi připadá poněkud scholastická. Pak následovalo několik dalších hlasování, v 11.20 byla vyhlášena desetiminutová přestávka a v 11.30 po přestávce se přihlásil pan poslanec Grůza a zpochybnil hlasování o pozměňovacím návrhu R1. Předsedající Petra Buzková neuznala bezprostřednost, ale pan poslanec Výborný, to jméno vám určitě něco říká, tehdy vznesl proti postupu předsedající námitku a ta byla přijata. Jen pro poučení, pozměňovací návrh byl i při opakovaném hlasování přijat. ODS to možná nechce poslouchat. Třetí čtení, tedy zákon nebyl přijat. V pátek 3. března 2000 byl z tohoto pohledu také velmi zajímavý. Je to zhruba 120 minut, tedy dvě hodiny. Neberte to, že vám tady chci číst úplný výčet. Tedy podle mě to středeční hlasování není žádným převratným precedenčním, které by mělo vyvolat nějaké vzbouření na vsi a nějaké zásadní věci. A jestli mohu poprosit kolegy z ODS - ještě před případnou přestávku na jejich klub.
Pan předseda ODS Fiala.
Návrh byl přijat. Mám tady faktické poznámky. Já myslím, že my všichni, kteří víme, jak probíhá hlasování, tušíme, jak to bylo. Vyslovím pracovní hypotézu. Zmáčkl "zdržel se" v okamžiku, kdy už uplynul časový limit. Co se v tom okamžiku stane? Velmi často se to stává a skoro vždy poslanci říkají předsedajícímu schůze: Ne, ne, ne, to nebyla faktická, omlouvám se. Opět říkám, že to je pracovní hypotéza, není to důkaz. Ale myslím, že je to velmi pravděpodobné a velmi věrohodné vysvětlení. Žádné nové třetí čtení zákon neumožňuje. Pan poslanec Šincl měl šanci vystoupit. Zase moje hypotéza: Nedávali jste pozor! Měl to být někdo jiný než ti tři poslanci, kteří měli šanci vystoupit tím, že byli osloveni předsedajícím. A teď se vrátím k tomu, čím jsem začal. Ve středu byla otevřena rozprava k tomuto bodu. Jak to že autoritativně prohlašujete dneska na mikrofon, že rozprava není? Ale za sebe a za náš klub musí říct, že jsem opravdu velmi zklamán vaším přístupem.
Chápu to tak, že proti mému postupu byla vznesena námitka, a nic jiného, než se s tou námitkou vypořádat hlasováním, dělat nemůžeme. Takže já jsem přednesl, jaký bude můj postup. Prohlašuji toto hlasování za zmatečné, protože zde byla žádost o odhlášení. Kdo je proti tomuto návrhu? Tato námitka nebyla přijata.
Dámy a pánové, já bych volně navázal na vystoupení svého předřečníka, pana poslance Stanjury. Ten se věnoval zjevnému porušování zákona, zákona o jednacím řádu Sněmovny, který je tím základním pro tuto Sněmovnu. V roce 2012 s tím souhlasil a teď už je pomýlený? Co se stalo? Bylo tady citováno rozhodnutí Ústavního soudu. Ta situace se ve Skupina senátorů na to reagovala a podala podobnou stížnost k Ústavnímu soudu. A já vám teď odcituji rozhodnutí Ústavního soudu z 2. října 2002, kde Ústavní soud zcela jasně říká prosím, abyste rozhodnutí Ústavního soudu věnovali pozornost. A teď to důležité: "A nadto pro jejich povahu lze je vztáhnout toliko k vadám a omylům při vlastním hlasovacím aktu, tedy v podstatě k technice hlasování nebo ke zjištění jeho výsledku, nikoli však k meritu projednávaného návrhu, tedy věcné nesprávnosti."
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 12. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Budeme pokračovat v dalším jednání. Všichni víte, kde se nacházíme. Umožním vystoupení poslanců s přednostním právem, to omezit nemohu, ale není možné vést standardní rozpravu. Jiný způsob dle mého možný není bez toho, abychom neporušili jednací řád.
Takže jste mi naopak usnadnil situaci. Tam je napsáno, že slovo bezprostředně vyjadřuje velmi blízkou budoucnost, za okamžik, za malou chvíli. Takže prosím, pane předsedo Hamáčku, vládo a milá vládní koalice, přestaňte znásilňovat zákony České republiky a přestaňte znásilňovat i samotný český jazyk.
Děkuji za slovo, pane předsedo. A teď je úplně jedno, co jste dneska ráno přečetl. Já se vrátím do středy, jak jsme končili. Vy jste rozpravu otevřel na mikrofonu. Ne že nebyla otevřena. Otevřel jste rozpravu. Rozprava je otevřena a nebyla uzavřena. A už jste ji otevřel. Takže jste to porušil buď ve středu, nebo dneska. Vadilo nám to a vadí nám to. Velmi rád se seznámím s písemným stanoviskem legislativy a opravdu po tom stanovisku půjdeme. Zkusím vám v logice vašeho postupu popsat několik absurdních případů, kdyby platilo, že to máme 3, 4, 5 minut na to, abychom podali námitku. Vy budete řídit schůzi a řeknete "no tak za minutu končí jednací den, nebudeme zahajovat nový bod, potkáme se ve středu v 9 ráno". On hlasoval proti zamítnutí a chtěl hlasovat ano, nebo naopak. Druhý den ve vaší logice. V okamžiku prohraného hlasování si jeden vládní klub vezme dvě hodiny pauzu, druhý vládní klub si vezme dvě hodiny pauzu. Zkusme si říci, co se vlastně v tu středu stalo a jak věrohodná jsou vysvětlení. Přečetl jsem si jednací řád, našel jsem tam paragraf, který říká, že se může opakovat druhé čtení. Ale my, dámy a pánové, opakujeme třetí čtení. Nic z toho jednací řád nedovoluje. A připomínám, že pan předseda Hamáček - souhlasím, že pod naším tlakem a pod našimi argumenty - otevřel rozpravu znovu ve třetím čtení. Tak jak to, že opakujeme třetí čtení, když zákon říká, že se dá opakovat pouze druhé čtení? Protože někdo zapomněl po tom předmětném hlasování zkontrolovat hlasování, najít toho nešťastníka, který tady ze sebe udělá toho, který hlasoval opačně, a pak na to měli hodinu a pak přišli. Zkusme si vzít fakta a zkusme si říci, zda toto tvrzení je více, či méně pravděpodobné. Ten sněmovní dokument má nějaké číslo, takže jsme ho všichni měli k dispozici. Mně stačí, když budou mlčet. Takže pozměňovací návrh byl známý. Slovy: byl jeden. Jeden pozměňující návrh! Přesto byli mnozí poslanci podle vyjádření pana předsedy vlády dezorientováni. Myslím, že bychom se k této věci měli vrátit a ve spolupráci s Ministerstvem financí připravit další analýzy případných nákladů této věci. V tuto chvíli se bohužel musím zdržet hlasování. Pak to zopakoval i před samotným hlasováním. Já tomu prostě nevěřím.
A to snad uznáte, že není až takový problém a že je vlastně správně udělat to, co navrhl pan poslanec Urban, a tu spotřební daň snížit. Není ani pravda, že když to provedeme, a tím zas argumentoval pan ministr financí, tak se nesníží koncová cena. Podle všech výpočtů se koncová cena sníží, a to z mnoha důvodů. Současně také není pravda, že dopad na státní rozpočet by byl nějakých 14 mld., nebo kolik tady říkal pan ministr financí, když současně přiznal, že není žádná analýza. My přece musíme zohlednit další faktory, které ta snížená cena vyvolá. Některé argumenty, které musíme zohlednit, tu také zazněly: nižší výdaje státu, nižší výdaje dopravců, nižší výdaje Českých drah. To všechno bude hrát roli. Já doufám, že teď už i poslanci sociální demokracie rozumějí tomu, o čem budou hlasovat. Že vědí, jakou roli hrají daně u ceny benzinu a ceny nafty, a že už je nebude pan premiér podezřívat z toho, že by nebyli na svých místech. Dovolte mi ještě, abych objasnil následující jednání členů poslaneckého klubu Občanské demokratické strany. My tady neobstruujeme, my neděláme komplikace. Ty komplikace děláte porušováním pravidel jednání vy. To je strašně důležité, abyste si uvědomili. My nemůžeme za to, že pan premiér Sobotka neřídí ani vládu ani svůj poslanecký klub. To je jeho problém, ze kterého nás neobviňujte.
Děkuji, pane předsedo. A ještě o slovo požádal pan poslanec Koníček.
Návrh nebyl přijat a kolegyně Pecková zpochybnila hlasování s tím, že na sjetině má křížek, ale hlasovala ano. Po zhlédnutí záznamu kamer číslo 3 a 6 z výše uvedeného času konstatuji, že v době hlasování paní poslankyně Pecková nebyla přítomna v jednacím sále Poslanecké sněmovny. Žádám, aby se tím zabývaly příslušné orgány Poslanecké sněmovny." To bylo v minulém volebním období. Tak prosazovala své zájmy bývalá koalice.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, vznáším námitku proti postupu předsedajícího schůze.
O této námitce rozhodneme hlasováním. Všechny vás odhlásím, prosím o novou registraci. Počet přítomných poslanců na tabuli se ustálil a budeme tedy hlasovat. Byla vznesena námitka proti hlasování číslo 65, což bylo hlasování o pozměňovacím návrhu pana poslance Urbana. Budeme tedy o tomto pozměňovacím návrhu hlasovat ještě jednou. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s návrhem pana poslance Urbana, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku.
Neměl by se tedy jednací řád nějakým způsobem změnit nebo přinejmenším zpřesnit? To je právě problém, že je konkrétní moc. Kdyby byl obecný, tak by se to dalo nějakým způsobem ohnout, ale teď je tam řečeno bezprostředně. Otázkou je, co je to bezprostředně. Bezprostředně je dřív, než bylo další hlasování, a dřív, než byla vyhlášena přestávka, což v tomto případě nebylo dodrženo. Je pozměňovací návrh, který byl schválen a zároveň byla na hlasování podána stížnost, veden jako schválený, nebo ne? Pokud se o zákonu jako celku nehlasovalo znovu, tak je zatím v legislativním procesu v Poslanecké sněmovně. Pokud není spor o námitku vyřešen, tak nemohu říct, jestli návrh byl schválen nebo nebyl. Takže se nedá říct, že poslanci schválili snížení spotřební daně na pohonné hmoty? Nicméně zase tam byly námitky v tom směru, že si to neuvědomili, že si toho nevšimli, že hlasovací listinu neměli a že je to skoro včas. Není to poprvé, kdy takový precedent už v minulosti byl.
V souladu s tím, co jsem avizoval, v této fázi přeruším jednání Sněmovny. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s tímto usnesením, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Ano. To je procedurální návrh, o kterém dám hlasovat bez rozpravy.
Je to nečestné a nesportovní a pan předseda si pak stěžuje, že na něj útočíme. Nedělám to rád, ale udělat to musím. Myslím, že to, co předvádí pan předseda na této schůzi, nebo tento týden, abych byl přesný, opravdu překračuje meze, a každá akce vyvolává reakci, jak jsme se učili mnozí na základní škole. Začněme poznámkou editorů.
Omlouvám se, pane předsedo. Pan poslanec Černoch.
Já bych chtěl, dámy a pánové, zpochybnit hlasování, protože během hlasování jsem se snažil zasunout hlasovací kartu, je to určitě zaznamenáno i na kamerách, a hlasovací zařízení nefungovalo. A přijde mi to absolutně nemorální!
Prosím, žádám, aby pan předsedající prohlásil hlasování za zmatečné, protože dobře ví, že jsem vstoupil do sálu a žádal jsem o odhlášení. Na to má každý z poslanců právo. Vždycky to tady bylo respektováno! Mával jsem kartou na pana předsedajícího, že žádám o odhlášení. Pak budeme mít opravdu asi každý den nalité minerálky do hlasovacího zařízení.
Ano, já to registruji. Nicméně padla zde námitka proti hlasování. Rovněž s námitkou? Tak ještě další námitka.
Já bych chtěl připomenout, že pan předseda Hamáček ví, že na vyčlenění jiných hodin a jiných dnů vznesly dva kluby veto. Platí, platí, platí!
Pane poslanče, já vidím celou řadu dalších přihlášených, já to zjednoduším.
Ale bohužel, ten návrh takto koncipován není. Proto Občanská demokratická strana podpořila návrh pana poslance Urbana, ale nepodpořila návrh zákona jako celek. Děkuji vám za pozornost a děkuji za to, že jsem dostala prostor vám svoje stanovisko tady přečíst.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
No a my se také tady dnes snažíme vyplnit nějaké sněmovní legislativní vakuum, vzduchoprázdno. My samozřejmě musíme upozorňovat na tento stav. A já sám o to důrazněji, že jsem starý komunální politik. Musí se hledat cesta, jak tento dobrý návrh, nebo návrh, který koalice za každou cenu chce prosadit, schválit a navrhnout jindy, v jiné době, v jiném čase, třeba i v jiné konstelaci. A najednou se připojíte k této nedůstojné komedii a budete znovu hlasovat, jako by se nic nestalo.
Děkuji za slovo, paní předsedající.
Děkuji panu poslanci Kortemu.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobré poledne, kolegové a kolegyně. Já bych tedy tady krátce vystoupil v této diskusi. Potvrdit, že se k tomuto přidáváme. Že odmítáme tento postup, který tady je navrhován. Tento postup, který je na hranici ústavnosti. Nesouhlasíme s tím. A potom bych také rád od něj slyšel odpověď na to, proč po tom hlasování svítilo, že se hlásí k faktické poznámce. Jednak, že nezmáčkne žádné tlačítko, anebo že zmáčkne tlačítko s křížkem "zdržuji se hlasování". A často se stává, že tohle tlačítko, tento signál potom zůstane svítit, jako že se hlásí k faktické poznámce, na což byl posléze po průběhu tohoto hlasování dotázán předsedajícím schůze, zda se tedy hlásí k faktické poznámce, nebo zda to byl omyl a má tuto přihlášku smazat. Poslanecký klub hnutí Úsvit se odmítá účastnit na případných dvou nových hlasováních. Odmítáme legitimizovat toto nové hlasování. Opustíme Poslaneckou sněmovnu. A potom, jak toto hlasování proběhne a co se bude odehrávat dále, po poradě poslaneckého klubu zvážíme, zda se i my nepřipojíme k té ústavní stížnosti, což v tuto chvíli nevylučujeme.
Dalším přihlášeným je pan poslanec Černoch, po něm pan poslanec Vácha.
Protože ve chvíli, kdy něco není tak, jak my si to představujeme, tak si to prostě dáme ještě jednou, tak mi to nepřijde jako demokratický postup, jako postup, který se tady neustále proklamuje, že všechno má být tak, jak to má být podle řádu. Takže ještě jednou bych se chtěl jenom zeptat, jestli opravdu všichni věříte tomu, že to nebylo účelové a že se v této chvíli pouze neohýbal jednací řád Poslanecké sněmovny.
Děkuji panu poslanci Černochovi. Dalším přihlášeným je pan poslanec František Vácha. Po něm s přednostním právem pan předseda Fiala.